Při tom všem se vlastně připravujeme o schopnost se společně na věcech domluvit, realizovat dobré věci pro naše lidi.
Prosím, buďme k sobě korektní a féroví. To je přece nefér argumentace a není to pravda, co tady říkáte.
Nyní faktickou poznámku pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Pro pana poslance Kolovratníka, já jsem nezpochybnil metodiku přípravy střednědobých výdajových rámců, výdajů, v žádném případě! Jenom jsem říkal, že to, co se už vědělo, nebylo promítnuto z těch uzavřených smluv, to je všechno. A říkám, že pokud bychom použili číslo ze střednědobého výhledu, tak nejenom že bychom nezahajovali žádnou akci, museli bychom zastavovat akce.
Já vám děkuji za slovo. Podobu toho rozpočtu silně ovlivnily dva faktory. Já jsem hledal nějaké vhodné přirovnání. To jsou prostě náklady, které tento stát musí udělat, aby vůbec fungoval. Strukturální deficit se samozřejmě dá řešit pouze reformami, poměrně sofistikovanými, ať už to bude důchodová reforma, tak je to efektivní daňový balík nebo balíček, který budeme představovat na základě doporučení NERVu, ale jinak jsou to peníze, které musíte v danou chvíli vynaložit na to, aby stát a jeho služby fungoval. Budu o tom hovořit později - bylo to tu zmíněno už i u mých předřečníků. Pak řeknu nějaké příklady, které jdou jak do samotné výstavby, jdou přes fond SFPI týkající se přípravy infrastruktury, brownfieldů, jsou zde věci v kohezních fondech. A asi věc, která by zde měla zaznít a také občas probublává, to, že v nějaký moment vyhlásíte výzvu, či dokonce uzavřete smlouvu, neznamená, že v daném roce jsou také finančně plněny. Ten první nástroj byl o individuální podpoře a zde si říkám, že to byl téměř geniální způsob, jak libovolné peníze, které jdou do bydlení, umět vydeklarovat na vznik bydlení, a ono skutečně vzniklo, ale v rámci pomoci jednotlivcům nebo rodinám vlastně jakoby proxy hypoteční produkt, spravovaný státem. Ostatně v tomto směru i finišujeme komponentu, která si v Národním plánu obnovy bude nárokovat několik miliard právě na podporu vzniku dostupného bydlení. Samozřejmě to nejsou jenom byty a bytové domy, ale je to i otázka investic do infrastrukturní přípravy, věci, které jdou do přípravy brownfieldů, zasíťování a další, což samozřejmě s tím počítáme v těch balících, že to nejsou pouze byty a bytové domy. A taktéž říkáme, že taková instituce bude vybavena dodatečnou rozpočtovou pravomocí, aby byla schopna napříč veřejnou správou prosazovat aktivně efektivní, bezpečnou a dlouhodobě udržitelnou digitalizaci. Jsou to peníze, které jsou z kapitoly Ministerstva vnitra právě na podporu těch centrálních systémů.
Ty příjmy jsou zhruba kolem 94 miliard korun, což je samozřejmě částka, která je naprosto unikátní v celé historii tohoto rezortu. Ale ona ta částka je opravdu nafouknutá a nafouknutá je významně, nafouknutá je více jak z poloviny. A já jen navážu na paní předsedkyni Alenu Schillerovou, která tady o tom mluvila opakovaně. Ale nemálo na tom, protože ona ta částka - a to vy dobře víte - těch 50 miliard navíc, není naplánována v příjmech jenom v roce 2023, ale ona je tam i ve střednědobém výhledu na roky 2024 a 2025, pane ministře, takže tam není 50 miliard, tam je dokonce 150 miliard. To prostě nejde, všichni to víme. A já dobře vím, že, kdybyste ty argumenty měl, tak tady dávno vystoupíte a zadupete mě do země. A vy jste také, pane ministře, hovořil teď o tom - nebo před několika minutami nebo desítkami minut - o tom, že vlastně to byl nápad už naší vlády. Ano, ale těch rozdílů tady je víc. A já, povaha dobrácká, jsem jim dokonce i poradil, ale stejně se to nestalo. To znamená, my jsme tam chtěli navrhnout přesměrování pouhých 17 miliard ve dvou letech, ani to nám neprošlo, ani ta diskuse nám neprošla, ale vy tady klidně navrhujete přesměrování 150 miliard ve třech letech! A to je to, co mi na tom vadí, a to je to, co samozřejmě je naprosto pro mě neuvěřitelné, že s něčím takovým lze přijít do Poslanecké sněmovny a tvářit se, že to je něčím podložené. Proto já jsem řekl, že ten, kdo to předkládá - a musím říct, že jsem tím uvedl do rozpaků i své bývalé kolegy na výboru pro životní prostředí, protože nebyli schopni odpovědět, a byla to trošku pohádka o kohoutkovi a slepičce, protože všichni vždycky říkali. Ta částka je opravdu nafouknutá, vy v této chvíli ji nemáte ničím podloženou, není nikde schválená.
Děkuji a vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Babky. Pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo.
Paní předsedající, děkuji vám za slovo. Já bych chtěl reagovat na slova svého předřečníka Richarda Brabce a vlastně podpořit to, co on tady říkal. Nikdo z Ministerstva životního prostředí včetně náměstků.
Chci poděkovat jménem volební komise grémiu Sněmovny, že jste se dohodli, aby se rychle uskutečnil tento bod. Je to tradiční volební bod Změny v orgánech Poslanecké sněmovny, který rozhodneme na návrh volební komise aklamací dvěma hlasováními. Konstatují, že volební komise k této věci přijala usnesení číslo 83 z 29. listopadu. Jsou tam proti sobě rezignace i nominace do výborů. Všechny nominace v rámci hnutí ANO. Volební komise zde navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení.
Máte zájem o závěrečné slovo?
Nejdříve prosím první hlasování v souladu s usnesením 83 volební komise ze dne 29. listopadu o navržených rezignacích z orgánů Poslanecké sněmovny. Hlasujeme vždy rezignace jedním hlasováním en bloc a poté nominace také jedním hlasováním en bloc.
Hlasování číslo 64, přihlášeno bylo 169, pro bylo 144, proti nikdo. Výsledek: přijato.
Nyní prosím druhé hlasování en bloc o navržených nominacích do orgánů Poslanecké sněmovny.
Kdo je proti?
Opakuji, bez Operačního programu Doprava. Takže to je, páni ministři, pane ministře Kupko, můj druhý dotaz. Tak a půjdu v těch vyjádřeních dál. Teď to bude směřovat více na Ministerstvo financí. To je to, na co poukazujeme, to je to, co chce vlastně napravit Karel Havlíček svým pozměňovacím návrhem, kde v plné částce chce o tuto částku navýšit rozpočet, výdajovou stránku Státního fondu dopravní infrastruktury. Byť jako stínový ministr dopravy jsem rád, podporuji to velké množství financí, jsem rád, že navazujete na projekty, které byly za nás připraveny, které teď běží do realizace, tak zkrátka nemůžeme ideově se smířit s tím, že v jednom tisku ta částka neodpovídá navazující částce v tisku předchozím. Na tohle chceme upozornit. A to je i to, na co se přece ptá Karel Havlíček, na co se ptám i já, a možná se tu odpověď dozvím: Bude ta částka, bude ta půjčka do budoucna mandatorním nákladem, výdajem Ministerstva financí, tak jak to je u těch blending callů dnes, anebo hrozí, že bude mandatorním nákladem ministra dopravy, ať už to do budoucna bude kterýkoliv, nebo Státního fondu dopravní infrastruktury? To je moje otázka, páni ministři, a moc prosím, abyste mi na ni odpověděli. A poslední moje otázka. Půjčíte si je z rozpočtové rezervy vládní, z všeobecné pokladní správy? Přijdete sem s nějakou novelou státního rozpočtu v polovině příštího roku? Kde ty peníze zkrátka vezmete, pokud by se stal ten druhý scénář, pokud ta půjčka nebude výhodná? Vidíte, páni ministři, nijak neútočím, nejsem ironický, nejsem kritický, ale prosím a žádám vás o zodpovězení tady na mikrofon těchto dvou otázek. Já jsem se na to zkusil podívat ještě trochu jiným, řekněme ústupovým pohledem, ústupovou variantou, kterou taky prosím, abyste zvážili. Dospěl jsem k ní úvahou, kterou jsem před malinkou chvílí zmínil. Nevíme, jestli to dopadne, nevíme, jestli SFDI ty dluhopisy opravdu bude vydávat. Myslím si, že pokud byste se tady pro ten pozměňovací návrh, páni ministři, rozhodli, že i vám to svým způsobem zjednoduší život a že možná ta změna státního rozpočtu, kterou tuším, že někdy v průběhu příštího roku přijde, že by nemusela být tak veliká, protože tu rezervu přijetím tohoto návrhu byste už měli připravenou. Děkuji za pozornost.
Děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan ministr Kupka.
Tady zaznělo z úst pana místopředsedy Havlíčka, co zdědí příští generace ministrů dopravy? Desítky miliard dluhu? Tak já vám přesně řeknu, co reálně dědíme my a co prostě zároveň musíme nést, pokud nechceme poslat výstavbu dopravní infrastruktury do kytek. Musíme prostě najít peníze na podepsané smlouvy na výstavbu celé řady konkrétních dopravních staveb a děláme to způsobem, který nám prostě současná situace umožňuje. Zároveň ale říkáte - a sami jste předložili a já to vítám jednoznačně - jako doporučený způsob financování PPP. Ale co je důležité, odkud tam ty finanční prostředky přitečou? Přitečou tam na základě rozhodnutí vlády přirozeně spolu s rozpočtem, tedy s řešením celého balíku financování České republiky. Všichni víme, že je nutně potřeba postavit v České republice vysokorychlostní trati. Pokud nenajdeme další možnosti financování, tak si o tom Česká republika bude moci nechat jenom zdát.
Stává se, že mladí nadějní vysokoškolští absolventi, kteří třeba studují doktorská studia, raději odcházejí do středního školství, protože průměrná mzda ve středním školství je asi o 15 000 korun vyšší pro ně, než je na vysokém školství, a tato nerovnováha může způsobit podle mě katastrofu dříve nebo později, protože v tu chvíli nebude mít kdo učit." On hovořil tedy jenom vlastně o pracovnících pedagogických fakult, ale ta situace je obecně stejná, a naprosto s ním souhlasím v tom, že se otvírají nůžky mezi financováním regionálního a vysokoškolského vzdělávání. Jde totiž o tarify, kdy tarify vysokoškolských univerzitních pracovníků ve srovnání s průměrem tarifů pracovníků s vysokoškolským vzděláním jsou v České republice dokonce o 26 až 41 % nižší. Všude slyšíme, jak vláda bude podporovat školství, ale současná platová realita je naprosto odlišná. Proto si dovoluji požádat o podporu uvedeného pozměňovacího návrhu, který by alespoň částečně narovnal platovou politiku státu vůči pracovníkům vysokých škol na univerzitách. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče, a dalším z přihlášených je pan poslanec Radek Koten. Pane poslanče, máte slovo.
Já jsem tady z tohoto důvodu interpeloval jednak ministra průmyslu a obchodu a jednak pana premiéra, ale zatím nemám žádné další informace, jestli s tím vláda počítá do dalšího období, či nikoliv. Jedná se tady o to, že Národní ekonomická rada vlády doporučila vládě snížit počet příslušníků Policie České republiky o 3 tisíce tabulkových míst. Takže to se samozřejmě stane, ale vy máte zatím ještě štěstí, že ty složenky nepřišly některým lidem, kteří měli fixace, už nyní.
Zhodnocení dopadů regulace: Smyslem evidence tržeb bylo zejména minimalizovat daňové úniky dané nevykazováním hotovostních tržeb, u kterých neexistuje digitální stopa. Takže my pouze předpokládáme, to je to důležité slovo - předpokládáme -, a vůbec nezohledňujeme současnou ekonomickou a hospodářskou situaci. V debatě se stále přetahujeme o jedinou pravdu a EET hodnotíme pouze z vlastního úhlu pohledu. Chybí mi celkové strategické informace, tak jak tomu bylo při zavádění této právní úpravy. Vláda se vlastně vůbec nezabývá požadavkem na zvýšení férovosti jak v podnikatelském prostředí, tak oblastí rychlosti a spolehlivosti výběru daní. Kde je nezávislé posouzení analýzy nákladů, výnosů a fungování elektronické evidence tržeb a hlavně vyhodnocení rizik? Ze strany vlády jde o zmaření rozsáhlé investice státu i soukromých subjektů. Stát investoval do EET téměř miliardu, což je řádově méně, než kolik EET ročně rozpočtu přinese. Soukromé subjekty investovaly v součtu ještě více. Plýtvání, které není podloženo fakty, ale pouhým politickým zadáním. Neustále slyšíme, na co všechno chybějí peníze, ale tady státní rozpočet dobrovolně připravíme o 13 miliard. Jde o 13 miliard ročně, takže každý další rok, kdy bude vláda plakat nad vysokými schodky, může vinit jenom sama sebe. Ještě bych ráda uvedla současné názory lidí z praxe. Řada odborníků i samotných restauratérů se dnes vyjadřuje jasně: Bylo by správné EET zachovat na dobrovolné bázi s tím, že by podnikatelé, kteří by systém využívali, měli nějaké výhody od státu. S motivací odměn od státu by se jich k systému mnoho dalších vrátilo. Také Miroslav Lukeš, který vede Českou fintechovou asociaci, je přesvědčen, že zrušení EET by bylo promarněnou příležitostí: Je to nástroj, který přijala velká část podnikatelů a který přinesl celou řadu benefitů. Stát by měl spíše hledat možnosti, jak tento systém využít v rámci digitalizace. Dovedl bych si představit využít systém v myšlence digitálního daňového přiznání. Tímto apeluji i na Pirátskou stranu, která má digitalizace plnou pusu, ale jediné, co zatím očividně dokážou, je prohlasovat zrušení EET, které bylo v době zavedení a stále je přelomovým digitálním nástrojem. Asi takhle se to s digitalizací myslí. Apeluji na váš rozum a svědomí. Nepromarněme to, co už byl odpracováno, nepromarněme příležitost a investici, která se stala zbytečně předmětem bouře politických soubojů. Nedělejme krok do minulosti.
Pan poslanec David Štolpa je nyní na řadě a připraví se paní poslankyně Berenika Peštová.
Děkuji za slovo. A nejen já se ptám proč, jaká je ta vládní motivace? Některá z mnoha forem elektronické evidence tržeb funguje v mnoha zemích Evropské unie. Jedná se o Itálii, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Belgii, Litvu, Švédsko, Rumunsko, Maltu, Bulharsko, Řecko, Kypr a Chorvatsko. Pro segment taxislužby funguje dokonce elektronická evidence tržeb i v Německu. Elektronická evidence tržeb je jedním z významných daňových opatření a zároveň nejdůležitějším krokem k nápravě podnikatelského prostředí v naší novodobé historii. Férové prostředí je takové, kde mají všichni stejné podmínky a ve kterém řádné plnění povinností neznamená konkurenční nevýhodu. A právě proto je evidence tržeb od počátku koncipována jako plošné opatření, které se vztahuje na hotovostní tržby napříč českou ekonomikou. Zkušenosti z let provozu v prvních dvou vlnách dokládají, že není, čeho se obávat. EET je moderní a plně automatizovaný způsob komunikace mezi podnikateli a Finanční správou, který podnikatelům přináší řadu konkrétních výhod, a jeho zavedením se Česká republika zařadila mezi bezmála dvacítku evropských zemí, ve kterých již nějaká forma elektronické evidence tržeb funguje. Jedním z dalších významných přínosů elektronické evidence tržeb byly a jsou cílenější kontroly Finanční správy, díky kterým poctiví podnikatelé nejsou obtěžováni takzvanými kontrolami naslepo. Po letech existence je zjevné, že díky elektronické evidenci tržeb došlo k výraznému zefektivnění a zacílení těchto kontrol. EET se navíc těší podpoře i ze strany samotných podnikatelů, tedy těch, kterých se primárně týká.
Přijdete o peníze. Vy jste navrhli vypnutí EET na rok 2022 a neslyšel jsem v průběhu roku 2022, že někdo přišel o peníze, respektive státní rozpočet. Vy říkáte, my jsme to vypnuli, když jsme zavřeli provozovny. Nebo jste plánovali mít celý rok 2022 vypnuté všechny provozovny? Všechny tyto cifry dneska řekli členové poslaneckého klubu hnutí ANO. Ještě nevíte, jak se chovají, ale už víte, že ten stát okradou. Pan poslanec Nacher se ptá: Jaké budou dopady na státní rozpočet? Dnes, po roční debatě o zrušení EET, říkáte: Pojďme se zamyslet, jakou výhodu bychom navrhli těm, kteří budou dobrovolně posílat data státu. Já vím, že jste si to psali všichni pohromadě na nějakém kolektivním cvičení. Pak si vezmete nějaké číslo, které je lživé, nepravdivé, nepřesné, vyberte si, všechny ty charakteristiky sedí. A myslíte tím, poslouchejte nás. A to sami uznáte, že to číslo je úplně mimo realitu.
V tom případě - a zde vidím ještě zájem o vystoupení s přednostním právem.
Už jenom velmi krátce na pana ministra. Vy nechodíte na kluby hnutí ANO. Nechte si prosím tyto poznámky. Otázka je, samozřejmě jsou tam výhody, jsou tam různé odčitatelné položky. Vy dobře víte, že ten systém propojený na Finanční správu má určité výhody, ale nebudeme se přesvědčovat. Přesvědčovali jsme se několik let. Je to vaše ideologie. Jsme si vědomi toho, že máte většinu, že to za chvíli prohlasujete a éra EET končí. Ale věřte, že body vám to nepřinese.
Nejdříve bychom hlasovali o padnutém návrhu na zamítnutí zákona. Pak bychom hlasovali o tom jediném pozměňovacím návrhu, který najdete pod označením A, což je návrh na dobrovolnou EET.
Můžeme přejít k bodu číslo 2 a to je hlasování o pozměňovacím návrhu.
Ano, je to pozměňovací návrh pod písmenem A na zavedení dobrovolného EET. Stanovisko rozpočtového výboru je nedoporučující.
Děkuji. Děkuji. A hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu.
Zavedení EET nebylo zcela bezbolestné. Svědčí o tom také fakt, že ani před vypuknutím pandemie evidence nefungovala v plném rozsahu, načež byla pozastavena. Podpora modernizace pokladních systémů a terminálů pro příjem bezhotovostních plateb je navíc jednou ze současných iniciativ Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory České republiky. V neposlední řadě může mít zvýšení podílu šedé ekonomiky dopad na výši legálních mezd zaměstnanců, protože šedá ekonomika logicky generuje i nepřiznané a nezdaněné vyplácení části mezd. Odborníci zastávají názor, že pokud stát nechce podnikatele k elektronické evidenci nutit, lze celý systém převést do režimu dobrovolnosti a zavést dobrovolné EET. Cituji: Znovuzahájení evidování tržeb v dobrovolném režimu spojené se sadou výhod a pobídek pro podnikatele může být pozitivním signálem, jak řídit a ozdravovat ekonomiku a současně řešit zadlužení země. Podporou alespoň dobrovolného režimu elektronické evidence tržeb lze navíc položit základy k další fázi digitalizace ekonomiky, která by se týkala běžných obchodních transakcí občanů, a zefektivnění komunikace podnikatelů se státem v oblasti daňových přiznání. Tak toto je názor odborníků, kdy samozřejmě my jsme zákonodárci, ale měli bychom slyšet i to, co říkají odborníci.
A prosím dalšího přihlášeného a to je pan Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo. Já navážu na své kolegyně předřečníky a předřečnice tady k tomu tématu. Koneckonců říká se opakování matka moudrosti. A ty argumenty jsou podle našeho názoru celkem jasné. A víte, že ten trh, já ta čísla neznám přesně, že určitě je rozdělen na několik druhů, několik částí. My jim věříme. Ale prosím, kolegové, tak se podívejte, co oni vám říkají, jak na vás reagují zpátky, a mnoho z nich, ne někteří, ale mnoho z nich, a říkají: Ale my se nepovažujeme za ty nepřátele. My se považujeme za partnery státu, za vaše partnery, subjekty, které s vámi komunikují. A nám to vyhovuje. My jsme rádi, když můžeme dál automaticky v tom systému, tak jak byl nastaven, fungovat. Mluvím tedy o té dobrovolnosti. To není výmysl nás opozice, to je reakce na... nebo to jsou argumenty, to je tlumočení argumentů, které vám ti podnikatelé, kteří o to mají zájem, které vám říkají. Ale přece kolegové, ať jsou to ty 4 miliardy, nebo 12 miliard, my se sem za pár dnů dostaneme k debatě o státním rozpočtu, tak vy si je necháte utéct? Vy je zkrátka odevzdáte?
To je možné. EET přinášela náklady jak pořizovacího charakteru, prostě na pořízení té pokladny, tak přinášela náklady každoměsíční na internetové připojení, na registrace, na další věci, které s provozem EET byly spojeny. Pro mě EET a důležitý argument proti EET bylo i to, že při svém vzniku a při diskusích o vzniku EET tady v Poslanecké sněmovně a v mediálním prostoru se prostě vytvořila díky tomu, nebo ne díky, ale kvůli tomu atmosféra toho, že jsou podnikatelé specifickou skupinou naší společnosti, kteří žijí na úkor ostatních, kteří jsou nepoctiví, kteří podvádějí. Jsem přesvědčen, že ta rétorika, která provázela vznik EET a která z podnikatelů prostě udělala skupinu, která žije na úkor někoho jiného a kterou je potřeba kontrolovat, že to je možná ještě větší škoda na naší zemi... Chtěl jsem říct, že vedle těch přímých nákladů považuji za možná ještě větší škodu to, co provázelo diskusi o vzniku EET ať už tady v Poslanecké sněmovně, nebo v médiích, kdy se díky tomu tématu i u veřejnosti uhnízdila představa, že podnikatelé jsou specifickou skupinou naší společnosti, která podvádí, nebo která dokonce žije na úkor zbytku společnosti, přičemž je to přesně naopak. Bez podnikatelů, kteří podnikají a dennodenně riskují podnikatelsky a platí daně, bychom my tady v Poslanecké sněmovně nestáli a nemohli schvalovat v rámci projednávání rozpočtu žádný výdaj, protože právě podnikatelé jsou ti, kteří státní rozpočet plní. Kde ale nemáme podobná čísla, kde jsme na tom hůře, je právě i přívětivost podnikatelského prostředí. Jsem přesvědčen, že EET není potřeba i díky tomu, co lze nazvat technologickým pokrokem, inovacemi. Nicméně když se podíváme na ta celková čísla, na makročísla, tak je jednoznačným faktem, že podíl bezhotovostních plateb v naší ekonomice roste. Proč to říkám? Já si myslím, že dneska je důležitý den. Že dneska, pokud schválíme EET (?), tak znovu vyšleme jasný signál, že podnikatelé jsou pro nás důležitou skupinou, že si jich vážíme. Že víme, že jsou to oni, kteří posouvají naši ekonomiku dopředu, že jsou to oni, kteří vydělávají na daně, které my tady přerozdělujeme, a že jsme si vědomi toho, že drtivá většina z nich jsou slušnými podnikateli. Což vůbec samozřejmě neznamená to, že by stát neměl v rámci férových pravidel hry postihovat ty, kteří slušní nejsou a kteří jakékoliv daňové předpisy obcházejí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale mě by spíš zajímal ten projev tady pana poslance Bělobrádka. Protože vy jste byli ti, kteří jste prohlasovali EET v té koalici, která tady byla. Anebo je to o tom, co se říká o KDU, že jim je to vlastně jedno, ti půjdou s každým?